Děkuji.
Udělali jsme krok, ale bohužel jsme zůstali v polovině. To, co dnes prošlo prostřednictvím třetího čtení - já plně respektuji svobodnou vůli této Sněmovny - tak bohužel v některých aspektech není dobrou zprávou. Nicméně prošla i řada pozitivních věcí. Za poslanecký klub KDU-ČSL říkám, že budeme velmi intenzivně komunikovat se senátory i s naším senátorským klubem a věříme, že horní komora tady onu svoji roli pozitivně sehraje a ten sněmovní tisk ještě dokážeme upravit tak, aby skutečně byl maximálním možným přínosem. Toto bohužel je pouze krok, který nebyl dokročen.
Ano, registruji paní ministryni, nicméně musím vyhovět pořadí.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně, ministři.
Dnes pro ně při vědomí toho, že měním svůj názor, hlasovat budu. Takže proto mi ani nezbývá nic jiného než v určitém momentu se postavit na stranu těch, kteří by tu novou šanci měli dostat. Proč to říkám? Vím, o čem hovořím, protože než se systém připraví na rok 2025, tak tady budou jiné vlády, jiní politici a může se zase všechno změnit. Ta povinnost by nezatížila oprávněné, kteří vedou exekuci, která zjevně není samozřejmě marnou exekucí. Můj návrh má regulační účinek, protože oprávněný bude nucen vždycky k úvaze, zda zahajuje řízení, které reálně může vést k naplnění účelu. Zahájení marného řízení bude zpoplatněno až na konci řízení, kdy se exekuce zastaví z důvodů, které se přičítají oprávněnému. To oprávněným umožní lépe finančně plánovat dopady exekučního řízení v závislosti na jeho průběhu.
Takže tady nikdo nemůže říkat: Vy jste schválili něco, což znamená, že se dluhy nebudou platit. Je to jednorázová záležitost, není to nic, co by tady mělo platit za rok. Stejně tak je ponechána svobodná volba jednoho exekučního úřadu pro malé obce a pro nedobrovolné věřitele, jako jsou bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Tam je to přece naprosto oprávněné. To je ta možnost, kdy ve třetím čtení je možné načíst úpravu návrhu zákona. Jedná se o reakci na různé pozměňovací návrhy, které byly ve druhém čtení načteny. Dotýká se soudní praxe. Pokud by tento pozměňovací návrh byl schválen, bude mít také účinnost posunutou o 18 měsíců. Dle jednacího řádu budeme hlasovat toto v prvním pořadí.
Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem závěrečná slova?
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, nebude to úplně jednoduché, tak poprosím o vaši pozornost. Ten odhlasujeme a poté budu jednotlivé návrhy uvádět včetně stanoviska ústavně-právního výboru.
Druhá věc: princip místní příslušnosti exekutorů. Ano, je to debata, která se vede dlouhou dobu, skoro bych řekla od roku 2005, jenom co si já pamatuji, nicméně co je podstatné, tak princip jeden dlužník, jeden exekutor, koncentrace řízení a místní příslušnost jsou věci, které jsou v programovém prohlášení této vlády. Proto debata na půdě Sněmovny, jakým způsobem se k tomu postavit a co získá většinu, je absolutně legitimní, není to žádná objednávka Exekutorské komory.
Pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Nikdo tady nehájí, že by se neměly platit dluhy, ale to, jak to fungovalo, bylo zcela nemravné. Spousta lidí se dozvídala, že vůbec něco dluží v katastru nemovitostí, kde byla plomba. A ještě k té teritorialitě.
Pan poslanec František Navrkal, připraví se pan poslanec Blažek. Stále jsme ve faktických poznámkách.
Nám jde vždycky o to, my jsme strana konzervativní a nemáme moc rádi změny. Tak si to řekněme. Tohle já hrát nechci, tuhle záležitost. Vždyť ten věřitel už si prošel martyrium soudního řízení za svoje peníze, čeká na to mnoho let. Jaká rovnost?
Pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se pan poslanec Nacher, faktické poznámky stále probíhají. Prosím, máte slovo.
Dluhy se rozhodně platit musí, my to říkáme všichni, to je samozřejmé. Já tam žádný nevidím.
Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher, po něm pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl říct, tady padá: dluhy se mají platit a vzniká z toho zkratka, že vztah mezi povinným a oprávněným, že jsou to nezaplacené dluhy z nějakých půjček. Ale to je celá řada různých dalších vztahů, nezaplacené poskytnuté služby, nájemné, výživné, to není jenom ta zkratka - někdo si půjčil, koupil si televizi, pak to nesplácí. To je menšina. A druhá věc: ano, máte pravdu, kolegové. Spoustu věcí si odřekne, opravdu je mu to žinantní, že někde dluží.
Vicepremiér Jan Hamáček se chystá na cestu do Moskvy. Tato cesta se uskuteční vládním speciálem, a musela být tedy schválena vládou v rámci procedur financování vrcholové návštěvy a cest ústavních činitelů. Za pozornost stojí, že ve vládním speciálu též poletí slovenský politik Andrej Danko. Vláda má povinnost informovat veřejnost o důvodech této cesty, výši nákladů a plánovaných jednáních. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá v této souvislosti vládu, aby: Za samozřejmost Poslanecká sněmovna považuje, že vicepremiér Jan Hamáček nebude bez mandátu vlády jednat v Moskvě o tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany ani o nákupu vakcíny Sputnik, která neprošla schvalovacím řízením EMA."
Máte dnes přednostní právo, poté pan předseda Faltýnek.
Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla jménem klubu ODS a koalice SPOLU zařadit na program jednání nový bod s názvem Informace k cestě ministra zahraničních věcí Hamáčka do Moskvy. Po roce pandemie a vládního chaosu už není překvapivé - a je to možná více humorné, než překvapivé - když vláda selhává i v zajištění dostatečného množství vakcín. Nedávno jsme se dozvěděli, že jich objednala méně, než mohla. Teď přichází pan ministr Hamáček se svou sólo akcí a chystá se do Moskvy objednat dodávky vakcíny Sputnik Vakcíny, která je spíše geopolitickým nástrojem Ruska a která zdaleka nemá jistou certifikaci od Evropské lékové agentury. Navíc po jejím dodání na Slovensko v odlišném složení, než v jakém se o certifikaci uchází, narůstají pochybnosti a její transparentnosti. Ukazuje se tak, že vláda zajištění vakcín vůbec nekoordinuje. Chtěla bych od pana ministra Hamáčka slyšet, jakou šarži a v jakém skupenství by vakcínu Sputnik chtěl do České republiky dopravit. Ve veřejných zdrojích se dočteme, že jednotlivé šarže Sputniku nemají stejné vlastnosti, a vakcína dokonce přichází v různé formě - v podobě prášku nebo roztoku. Jistě jste zaregistrovali, že Slovenský lékový ústav prohlásil, že látky dovezené na Slovensko jsou jiné než ty, které zkoumá EMA. Dále by nás zajímalo, proč se vláda spíše nesnaží získat více vakcín, které jsou již schválené a užívané v našem prostředí. Jistě by bylo dobré, aby se k této věci vyjádřil také ministr zdravotnictví a sdělil otevřeně, jak to s vakcínou Sputnik V zamýšlí a zda vyjde vstříc požadavku prezidenta, který Miloš Zeman vznesl při jeho jmenování. Možná tím i jeho jmenování podmínil, to v tuto chvíli nevíme. Já rozhodně nechci vakcínu Sputnik Copak kvůli Pfizeru a dalším látkám bylo třeba jednat s příslušnými vládami? Zaráží mě také informace ze včerejška, že vakcína Sputnik V je již na našem území cestou diplomatické zásilky na žádost ruské ambasády a v neznámém množství s odůvodněním, že jde o dodávky pro ruské diplomaty. Proč množství dávek není známé, to je skutečně záhada. Buď se ruské zastoupení obává, že bychom se dozvěděli, kolik pracovníků, ať již deklarovaných, nebo tajných, se na našem území nachází, nebo zde máme zásobu pro případ, že by si prezident Zeman prosadil svou a Sputnik bychom začali očkovat i bez schválení příslušnými místy. Domnívám se, že je tady nezbytné, abychom se zde touto věcí zabývali a aby se pánové Hamáček, Babiš, Arenberger vyjádřili nejen k otázkám, které jsem zde vznesla. Z tohoto důvodu, dámy a pánové, navrhuji zařazení tohoto bodu na dnešek jako třetí bod dnešního jednání. Děkuji vám za pozornost.
Je to po dohodě s panem ministrem Havlíčkem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Současně konstatuji, že je přítomna polovina počtu poslanců, a všichni, kteří nejsou přítomni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.
Proč sem přicházím s tímto bodem? Bez schválení vládou se cesta nemůže konat a obdobně i vláda má povinnost informovat veřejnost o důvodech cesty a výši nákladů a plánovaných jednání. Dále na území Ukrajiny a u jejich hranic roste napětí v důsledku přesunu vojenských jednotek armády Ruské federace a o jejich úmyslu a dalším vývoji panují mezi státy NATO a EU velké otazníky. Tady je potřeba říct, že se jednalo o vojenského přidělence. Od té doby začala vzájemná vybíjená na ambasádách a Rusko od loňského léta postupně vypovědělo nebo odmítlo tři oficiální vojenské diplomaty z Česka. V praxi to představuje polovinu tamní vojenské sekce. Česká strana na to reagovala stejně tvrdě a podle zásad reciprocity. Vicepremiér Hamáček má jednat podle všeho s ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem, nikoliv s ministrem zdravotnictví. Vzniká zde řada otázek, například jakým způsobem se formovala skupina, která do Moskvy letí, kterým novinářům a zda vůbec byla nabídnuta místa v letadle, protože například pan Kundra z Respektu píše, že se chtěl přihlásit a už nebylo místo. To mě zajímá, jakým způsobem byla vyhlášena možnost účastnit se této cesty, jaká byla kritéria a kdo to rozhodoval. To, co je také velmi zarážející, je, že pan ministr se chce setkat s blízkým spolupracovníkem prezidenta Vjačeslavem Volodinem, který v souvislosti s anexí Krymu je na sankčním seznamu EU i USA. Jsem přesvědčen, že tato cesta má zcela mimořádný význam, a Poslanecká sněmovna by k tomu měla zaujmout jasné stanovisko.
Koneckonců, kdo jste se dívali na Události, tak jste to slyšeli z první dobré. Předpokládám, že předchozí ministři objednali ty nejlepší jehličky s nejlepším kónusem, tak abychom z každé flaštičky dokázali získat co nejvíc dávek, protože to je to, to jsou ty praktické věci, které pomáhají našim občanům.
Jenom okamžik, tady jsou dva podobné návrhy - stanovisko k cestě a informace k cestě.
Jinak bych si mohl myslet, že mi tam jede pro vakcínu. Za druhé... Tedy já navrhuji, aby pokud ten bod bude zařazen, ať je zařazen jako informace až po návratu pana Hamáčka. Aby to totiž nebylo tak, že ona opěvovaná vakcína by stačila při druhé dávce zabrat při pouhém pohledu na lahvičku.
K pořadu schůze mám ještě několik přihlášek bez přednostního práva.
Já tady v tom odůvodnění navážu na to, co zaznělo již od mých předřečníků, od pana poslance Bartoška, paní poslankyně Černochové, pana poslance Válka. My víme, že byl v pondělí Jan Hamáček pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí a již zanedlouho poté, ve středu, se dozvídáme o jeho záměru, že vykoná cestu do Moskvy. Bude to první návštěva českého ministra zahraničních věcí v Moskvě po 15 letech. Tím důvodem jsou velice špatné a velice zatížené vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. Kam cestují v těchto dnech ministři zahraničí Litvy, Lotyšska a Estonska?
Existuje tady skupina stovek lékařů, odborníků z praxe, imunologů, vakcinologů, epidemiologů, kteří se podíleli na sepsání petice Zdravého fóra, která tak tak přes aktivní obranu našeho petičního výboru přes ten petiční výbor prošla a skončila někde v šuplíku. Proto bych chtěl navrhnout jako první bod příští úterý po pevně zařazených bodech ráno. Je to dostatečně jasné, prosím, pane předsedo? Takže to Rusko tady nikoho nezabilo, nikoho nevystavilo ani zimě, ani hladu, ani smrti, ale tato vláda zavraždila desítky tisíc lidí. A já si myslím, že občané České republiky by měli mít právo slyšet lidi, kteří v této obrovské krizi, která nás stála, opakuji, desítky tisíc životů, mají jiný názor než vládní establishment, a přitom pocházejí z odborných kruhů a mají za sebou dekády a dekády vědecké činnosti a tisíce a tisíce zachráněných lidských životů. Proto vás prosím bez ohledu na osobní sympatie anebo antipatie a bez ohledu na stranickou příslušnost, abyste umožnili projednání této petice příští úterý po prvních dvou zařazených bodech, kterými jsou, tuším, taky nějaké zprávy, takže by to mohlo pěkně navazovat, a abyste posléze umožnili zástupcům petentů, vysoce kvalifikovaným lékařům a odborníkům v praxi vystoupit na plénu Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že ani vládní poslanci, a už vůbec nepředpokládám, že by opoziční poslanci měli co tajit a že by jim nějaké ty kufříky mohly zabránit v tom, aby udělali správnou věc a umožnili občanům této země vyslechnout si názor odborníků, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vládní opatření v této zemi vraždila a jsou pro budoucnost této země to nejhorší možné řešení.
Pane poslanče, na upřesnění.
Důvod je jednoduchý. Tady se chci ředitelů a ředitelek rovnou zastat, ten důvod je jednoduchý. Jsem přesvědčená o tom, že je poctivé na toto jako Sněmovna zareagovat.
Já vám děkuji a poslední pan poslanec Feri k pořadu schůze.
Myslím, že ten, kdo k tomu chtěl něco slyšet, tak tu byl, debata byla, myslím, velmi čilá a prospěšná, byť jsme se od ministra nedozvěděli tolik, kolik bychom chtěli. Diskutovali jak poslanci opoziční s panem ministrem, tak ale i poslanci koaliční. Lze to projednávat po sedmé hodině.
Za co to prodáváte? Co je vaší motivací, že se odmítáte vzepřít Ruské federaci a hájit zájmy České republiky? Také jste konstatovali, že se odmítáte zabývat situací po anexi Krymu, že vlastně je vám to jedno, že souhlasíte s tím, že Krym byl anektován. Je mi líto, že tato vláda hnutí ANO, sociální demokracie, komunistů podporovaná SPD nechce budovat a nebuduje hrdou a sebevědomou zahraniční politiku České republiky. A já zde říkám, že Rusko pro nás je partner a s Ruskem je potřeba jednat, ale my potřebujeme Rusko silné, demokratické a svobodné bez putinovského polototalitního režimu, který mlátí lidi, zavírá lidi v rozporu s mezinárodními úmluvami, nerespektuje právo, není to právní stát. Figuruje na čelných místech jako bezpečnostní riziko, a to i ve zprávách našich služeb. A vy se chováte, jako kdyby tyto informace neexistovaly. Nepojmenováváte rizika a necháváte Českou republiku v pozici lokaje, které si Ruská federace nebude vážit díky vašemu chování, díky chování hnutí ANO, sociální demokracie, komunistů a SPD.
Přednostní právo pan místopředseda Filip.
Děkuji, vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové. Odmítám takovou ideologizaci tohoto rozhodnutí. Já chápu pravicovou opozici, že si vyhradí i v pátek při jednání o třetích čteních hodinku na to, aby tady obstruovala přijetí zákonů ve třetím čtení a potom mohla říkat, že vláda není schopna prosadit ani vlastní zákony. To chápu.
Pan předseda Válek, přednostní právo. Pro ostatní: jsme mezi body, nemáme ještě otevřený bod.
Abychom na to mysleli, protože o prázdninách nezasedá Poslanecká sněmovna, měli bychom to řešit s předstihem. Kdo vlastně stojí za těmi rozhodnutími? Protože nějaká skupina anonymních poradců řekla panu ministrovi, že prostě pandemický zákon to neumožňuje, což není pravda. Tady nejde o politizování, tady jde o řešení konkrétních problémů občanů naší země, o problémy, které vyplývají.
Chci říct, že na různá nová exekuční pravidla můžeme mít různé názory a tak, jak to tady padlo, my to také demokraticky respektujeme. A z tohoto důvodu samozřejmě je jasné, že z toho nemůžeme mít radost.
Prosím.
Děkuji za slovo. Nejsme spokojeni s tím výsledkem.
Děkuji a nyní paní ministryně Benešová, pak ještě pan poslanec Luzar za klub KSČM. Prosím.
Bylo na tom neuvěřitelné práce, a musím hlavně poděkovat svému týmu, který byl i vůči vám vstřícný, ale jak vidíte, nebylo to nic platné. Já jsem svolala dvě porady na ministerstvu, než jsme vůbec rozhodli, jak se postavit k zákonu jako celku, protože úplně něco jiného jsme navrhli a něco jiného tady teď takto dopadlo. Takže výsledek pro nás je ten, že je to titěrné, nepatrné zlepšení v oblasti exekucí, ale za tu práci to bohužel nestálo. Takže já podpořím ten zákon, ale myslím si, že senátoři budou mít těžkou práci.
Podle pravidel se vystoupením paní ministryně otevřela rozprava.
Já se bojím, že to tak nedopadne, ale je to vaše svědomí, jak se s tím vyrovnáte před svými voliči.
Pro někoho to byl možná malý krok.
Přece jenom máme tři minuty. přednesu návrh usnesení.
Zavolám kolegy z předsálí a vypořádáme se s jednotlivými návrhy. Já jsem v úvodu nepřečetl omluvy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, o změně pořadu této schůze. Nejprve je zde návrh pana předsedy Bartoška na zařazení nového bodu s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k cestě Jana Hamáčka do Moskvy. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Černochová navrhla obdobný bod, nicméně je to samostatné hlasování, Informace k cestě ministra vnitra Hamáčka do Moskvy... Zařazení nového bodu. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat, což je dobře. My tam máme zařazenou vyšetřovací komisi ve věci Bečva, těžko by se nám to kombinovalo. Kdo je proti? Teď se mi tu přehodilo pořadí. Návrh byl zamítnut. Poté bychom pokračovali v dosavadním pořadu třetích čtení. Jestli je to vše v tuto chvíli, tak budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom se chci vrátit ještě k tomu proběhlému hlasování.
Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s tímto bodem.
A to mně tedy opravdu přijde, že vysílá velice špatný signál. Bude se konat jednání ministrů zahraničí Evropské unie, takzvaně FAC. Kdo tam bude za Českou republiku? Hamáček ne, Hamáček bude v Moskvě. To bude signál, který Česká republika vyšle do Evropské unie. To bude signál, který Česká republika vyšle vůči celé této situaci. takže tato cesta by měla být jednoznačně odmítnuta. Pan premiér má možnost to zastavit. Souhlas vlády nemusí být, možná by stačilo, kdyby mu řekl, že prostě jezdit nemá.
Dejme si to do jednoduchého kontextu a souvislostí těchto dnů. Eskalace, zbrojení, tanky s bílým pruhem.